Ale co je důležité? Uvědomme si, že se konečně po mnoha a mnoha letech zvýšila úhradová vyhláška.
Děkuji za dodržení času. Dáme tedy příležitost panu poslanci Ondřeji Babkovi, který vystoupí v řádné obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.
Bohužel jsme v situaci, kdy spousta sportovních klubů, tělovýchovných jednot, ale i některých sportovních svazů stojí před likvidací. Jsou kluby, které platí oproti minulému roku o několik milionů více. Jsou to v zásadě jednoduché počty.
Připraví se pan poslanec Ivo Vondrák. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Ivo Vondrák a připraví se paní poslankyně Iveta Štefanová. Prosím, pan poslanec Rais. Já bych potřeboval, aby zaznělo číslo těch pozměňovacích návrhů.
Jedná se tedy o pozměňovací návrh 1318, kde jsou uvedeny obě dvě varianty, alternativy.
Já se tedy k ničemu nehlásím, ale pro pana poslance Raise, aby nedošlo k omylu. Pan poslanec Vondrák je už tady. Tak já jsem chtěl jenom, aby to nezapadlo z nějakých technických důvodů. Je potřeba se k nim přihlásit, aby se o nich mohlo hlasovat ve třetím čtení.
Když jste přihlášen do rozpravy, musíte být v sále.
Návrhy jsem odůvodnila v obecné rozpravě, podrobné odůvodnění je součástí těchto dokumentů. Děkuji.
Nyní vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř a připraví se paní poslankyně Marie Pošarová. Pan poslanec Jan Hrnčíř není přítomen. To znamená, já ho smažu. A nyní požádám paní poslankyni Marii Pošarovou, aby vystoupila se svými pozměňujícími návrhy, a připraví se pan poslanec Vladimír Zlínský. Nyní vystoupí pan poslanec Vladimír Zlínský a připraví se pan poslanec Zdeněk Kettner.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Odůvodnění jsem provedl v obecné rozpravě.
Já vám také děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Zdeněk Kettner a připraví se pan poslanec Igor Hendrych. Prosím, máte slovo.
Není potřeba to dále rozvádět.
Nyní vystoupí pan poslanec Igor Hendrych a připraví se pan poslanec Aleš Juchelka.
Děkuji.
Já vám také děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Aleš Juchelka a připraví se pan poslanec Ivan Adamec. Prosím. Nyní tedy pan poslanec Ivan Adamec a připraví se pan poslanec Ondřej Babka.
Je to pozměňující návrh, který jsem podával já a pan kolega Tomáš Müller.
Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Ondřej Babka a připraví se pan poslanec Oldřich Černý. Já vám také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Oldřich Černý a připraví se pan poslanec Radek Koten.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Odůvodnění zaznělo v obecné rozpravě a je součástí těchto dokumentů.
Děkuji vám. Nyní vystoupí pan poslanec Radek Koten a připraví se pan ministr Marian Jurečka.
Děkuji, pane předsedající.
A já vám také děkuji. Nyní vystoupí pan ministr Marian Jurečka a připraví se pan poslanec Josef Kott. Já vám také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Josef Kott a připraví se pan poslanec Hubert Lang.
Oba pozměňovací návrhy jsem podrobně odůvodnil v obecné rozpravě.
Nyní tedy pan poslanec Hubert Lang a připraví se pan poslanec Richard Brabec.
Děkuji za slovo. Oba byly v obecné rozpravě podrobně načteny. Děkuji.
Nyní tedy pan poslanec Richard Brabec, připraví se pan poslanec Karel Sládeček. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Sládeček a připraví se pan poslanec Ivo Vondrák.
Děkuji.
Já vám děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Ivo Vondrák a po něm je přihlášen pan poslanec Aleš Juchelka. Prosím.
Děkuji, pane předsedo.
Nyní tedy pan poslanec Aleš Juchelka a po něm paní zpravodajka.
Děkuji moc.
Já vám děkuji. A nyní ještě paní zpravodajka s přednostním právem.
Dámy a pánové, v rámci usnesení schváleného na rozpočtovém výboru došlo k legislativně technické chybě a je třeba ji napravit. Proto mi dovolte načíst legislativně technickou úpravu.
K tomu pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Vážená paní předsedající, děkuji mnohokrát za slovo. Kolegové, já si myslím, že v úterý při projednávání novely pod sněmovním tiskem 270 ta debata probíhala velmi věcně. Já už jsem tady v úterý uváděl zcela konkrétní kroky, které tato vláda na podporu sportu činí. První podstatná věc. Druhá podstatná věc. Druhý krok. Třetí konkrétní krok.
Děkuji za dodržení času. Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Oldřich Černý, připraví se pan poslanec Radek Koten.
Děkuji za slovo. Podrobné zdůvodnění si můžete přečíst v důvodové zprávě u jednotlivých sněmovních dokumentů. Takže tedy krátce. Navrhuji ponížit příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí o 300 milionů korun. Tato opatření stanovená vládou České republiky, která mimo jiné sledovala dosažení úspor, nebyla řádně plněna. V druhém pozměňovacím návrhu navrhuji částkou 200 milionů korun navýšit podporu v oblasti chovu prasat. Jedná se totiž o finančně ztrátový chov a produkce vepřového za každý rok se snižuje, čímž se Česká republika stává více a více závislou na jiných zemích. Hnutí SPD chce ale podporovat především české výrobce.
Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Radek Koten, připraví se pan ministr Marian Jurečka. Prosím, máte slovo. Nyní je přihlášen pan ministr Marian Jurečka.
Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové.
Nyní tedy přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Vidím, že ještě nejsme v dostatečném počtu přítomni. Prosím, abyste se tedy přihlásili svými kartami, abychom mohli o tomto hlasovat. Nevidím, že by měl někdo jiný návrh ohledně ověřovatelů schůze. V hlasování číslo 1 bylo přihlášeno 104 přítomných, pro 103, proti žádný. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 40. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Přesto zde mám s přednostním právem přihlášeného pana předsedu Výborného k pořadu schůze, pokud chce využít této přihlášky.
Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, já nejprve přečtu formality a potom se pustím do jejich odůvodnění. V kapitole číslo 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí se zvyšují výdaje souhrnného ukazatele výdaje celkem a specifického ukazatele dávky státní sociální podpory a pěstounské péče o částku půl miliardy korun. V kapitole 398 Všeobecná pokladní správa se snižují výdaje souhrnného ukazatele výdaje celkem a specifického ukazatele vládní rozpočtová rezerva o částku půl miliardy korun přesně. Současně dochází k úpravě odpovídajících částí návrhu zákona včetně příloh. Byl jste velkorysejší, pane ministře, protože jste navrhl o zhruba 35 milionů více než já, ale v podstatě jsme se shodli. Já jsem navrhoval půl miliardy a vy půl miliardy a 35 milionů. To jste nevěděli? A pokud vy jste tenhle nástroj sociální politiky pojali jako ten nástroj jeden z nejlepších v rámci Deštníku proti drahotě, o kterém stále mluvíte, tak je samozřejmě logické, propagujete ho všude možně a tak dál, tak je logické, že předpokládám, že ho bude čerpat stále více a více lidí. Následně se v podrobné rozpravě k tomuto pozměňovacímu návrhu formálně ještě samozřejmě přihlásím. Děkuji za pozornost.
Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Aleš Juchelka. Připraví se pan poslanec Ondřej Babka. Prosím, máte slovo.
Děkuji moc za pozornost, pak se k tomu přihlásím, k tomu sněmovnímu tisku v podrobné rozpravě.
Pardon, omlouvám se, pane poslanče, máme zde faktickou poznámku pana ministra.
To není kritika městských a krajských rozpočtů, naopak pochvala, aby to bylo zcela jasné.
My jsme viděli v té době, jak kritická je situace na lékařské posudkové službě a že jenom pouze ta operativní řešení nemohou přinést dlouhodobý efekt. Tady souhlasím s kolegyní Šafránkovou, že ani tato novela, kterou dneska předkládáme, nám úplně situaci na lékařské posudkové službě z dlouhodobého hlediska nevyřeší. Přesto bych rád tady podotkl, že právě ty změny, které jsou vedeny k té zlepšené komunikaci mezi klinickými lékaři a lékaři posudkové služby, nebudou možná úplně s nadšením přijímány právě u těch klinických lékařů. Proto tady chci požádat pana ministra, a my samozřejmě vedeme tu diskusi i v odborných kruzích, abychom v těch dalších opatřeních k tomu, aby lépe fungovala posudková služba, pokračovali. Mám na mysli opatření, která by vedla k tomu, že bychom zrychlili ten systém už na samotném počátku. A kdybychom dokázali jednak legislativně a jednak metodicky připravit postup strukturovaného dokumentu k jednotlivým žádostem, který by byl v elektronické podobě, tak by to výrazným způsobem lékařům v praxi usnadnilo život, zrychlilo by to ten systém. A pokud by náhodou došlo k nějakému nedorozumění nebo potřebě doplnění, opět by ta komunikace mezi klinickými lékaři a lékaři lékařské posudkové služby byla rychlejší. Takže já bych se velmi přimlouval za to, aby tato novela prošla. Ale neusněme na vavřínech. Je potřeba v rámci toho, abychom tu kritickou situaci, která je dlouhodobá na lékařské posudkové službě, a stačí se podívat na věkový průměr lékařů posudkové služby, abychom dokázali do budoucna zlepšit natolik, aby se neprodlužovaly neúměrně lhůty pro vystavení těch jednotlivých posudků. A to do budoucna nesmíme dopustit.
Nikdo další do obecné rozpravy není přihlášen ani se nehlásí. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak. Není tomu tak, ještě jednou se omlouvám. A nyní tedy budeme pokračovat k hlasování o garančním výboru. Nikoho takového nevidím. Tedy dám hlasovat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se ptám, zda máte návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Žádný takový návrh nevidím. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Proto jsme přistoupili k tomuto návrhu s tím, že vlastně tento návrh jasně zpřesňuje některé definice. To znamená, bude se tento předčasný, dřívější odchod týkat vybraných povolání zdravotnických záchranářů tak, aby jejich dřívější snížení odchodu věku do důchodu bylo také jasně navázáno. Maximálně může být důchodový věk snížen o 60 kalendářní měsíců, v průměru tedy za odpracovaných 30 let. Návrh zákona také dále obsahuje i zvýšení sazeb pojistného na důchodovém pojištění, které budou platit v té části odvodů zaměstnavatelé. Jedná se o nastavení určité participace zaměstnavatelů na krytí těch finančních nákladů a finančních dopadů, které takto vzniknou a budou vlastně mít dopady logicky na důchodový systém. Netýká se tedy všech zaměstnanců. Součástí návrhu zákona je též úprava administrativních povinností zaměstnavatelů zdravotnických záchranářů, zejména pokud jde o evidenci odpracovaných směn.
Děkuji, paní poslankyně.
Připravila jsem si přímo názorné materiály, které dokazují, že to, co jsem tady říkala, je pravda. Kdo byl v té době u vlády? Obce velmi volaly po tom, že chtějí, aby se to rozpočtové určení daní vrátilo. Takže v tuto chvíli je to jasné. Takže já si myslím, pane ministře, že rozpočtové určení daní navyšovala vláda Andreje Babiše a to je prostě pravda a to je fakt. A myslím si, že je neférové říkat, že jste to dělali vy.
Děkuji, paní místopředsedkyně. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Karel Haas, poté pan ministr Zbyněk Stanjura. A ještě než vám dám slovo, přečtu omluvy. Z ministrů se omlouvá pan ministr Nekula od 13 hodin z pracovních důvodů.
Vážená paní předsedající, děkuji mnohokrát za slovo. Ještě že existují stenozáznamy. Dovolím si odcitovat ze stenozáznamu z předchozího průběhu dnešní schůze. "Navýšila to jenom minulá vláda. To znamená, že všechny ty daně, které vyberou, tak dostanou města a obce přes 25 % díky minulé vládě, protože ona naslouchala těm městům a obcím, ona za nimi jezdila, jezdila do těch krajů." Vše je odkontrolovatelné na stránkách Senátu. Děkuji mnohokrát.
A nyní s faktickou pan ministr Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.
A to je úplně něco jiného. A přesně jak jste to popsala, pro ten návrh hlasovala část tehdejších vládních poslanců a část tehdejších opozičních poslanců, jinak by to nevyšlo. Ale říkal jsem, že je nefér a nepravda, pokud budete tvrdit, že to navrhla vaše vláda. A tehdy to tehdejší vládní většina zamítla. Takže nemáte pravdu, neměla jste pravdu. Já přiznávám zásluhy těm, kteří to navrhli nebo pro to hlasovali, v tom žádný spor není.
Já tedy nevím, co ten vypovídá. Protože já jsem tady jasně deklarovala, že v roce 2012 se vzalo rozpočtové určení daní a vzal se i příspěvek na výkon státní správy, vzalo se spoustu dalších věcí. A byla to ta minulá vláda a ta předešlá, která to narovnala a vrátila.
Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do níž se přihlásilo s přednostním právem několik poslanců. Paní předsedkyně tedy vystoupí jako první s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji svému kolegovi, že mi dal přednost. Pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové, dnešní projednávání druhého čtení novely rozpočtu na rok 2022 je pro mě, troufnu si říci hořkokyselé. Asi tušíte, čím je tato moje nechuť způsobena. Jsou to vlastně jen marketingová čísla, která žádný smysl nedávají, ale nikomu to nevadí, protože se ho stejně nechystají dodržovat. Ostatně to, že státní rozpočet je pro něho jenom cár papíru, nám dokázal již několikrát. Drtivá většina nových rozpočtových výdajů nesouvisí s dopady války na Ukrajině, jak se nám to pětikoalice snaží prezentovat. Shodli jsme se tady v rámci prvního čtení s panem ministrem Stanjurou, že kompenzace na pomoc Ukrajině v rámci uprchlické krize a podobně činí zhruba 22 miliard. To je jednoznačně správné. Pokud nechceme, aby nám průmysl a soukromý sektor padly, musí vláda okamžitě přispěchat s pomocí. Ale kde jsou ty prostředky, kde jsou v tom rozpočtu? Já je v této novele nevidím. Pane ministře, prosím, já se ptám a věřím, že odpověď dostaneme - kde je tato 30miliardová pomoc a kdy vlastně bude vyplacena? Proč alespoň pro jednou nemůžete sestavit rozpočet férově? Ostatně pan ministr Stanjura se k novele státního rozpočtu staví jako k cáru papíru nejenom z obsahového hlediska, ale také z hlediska procedurálního. Novelu státního rozpočtu požaduji a volám po ní, a řekla jsem to tady v rámci projednání rozpočtu na rok 2022, takže to už je několik měsíců, konkrétně už od momentu samotného předložení aktuálního platného státního rozpočtu. Jednak jsem upozorňovala na samotný fakt, že státní rozpočet je standardním zákonem, a už od momentu přijetí tohoto zákona bylo zcela zřejmé, že nebude v jeho původní podobě dodržen. Zákony se mají, respektive musí, dodržovat.